Na této skutečnosti se nic nemění. Další můj návrh se týká spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance. Myslím si, že jde zrovna tak o přežitou právní úpravu v oblasti úpravy jiných důležitých osobních překážek v práci. Na straně zaměstnance jde o situaci, kterou lze zcela určitě řešit vzájemnou dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, případně individuálně se zaměstnanci. Určitě jste se už setkali s takovou smutnou záležitostí. Znám spoustu případů, kdy takto zaměstnavatel postupoval. Naopak neznám situaci, že by zaměstnavatel něco podobného neumožnil, nehledě na to, že i takovýto problém je možné upravit konkrétně kolektivní smlouvou a není potřeba mít takovéto přesné zákonné opatření.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan poslanec Foldyna, poté paní ministryně Marksová. Všichni s faktickou poznámkou.
Já jsem chtěl ten míč pomyslně dát na zem. Ty zákony a tento zákon, který je tady před námi, je veledůležitý, pojďme tedy skončit. Vláda je úspěšná díky poslancům sociální demokracie, díky poslancům ANO. A samozřejmě musím říci, že mnohdy i díky poslancům komunistické strany, protože jste celou řadu dobrých věcí podpořili. Vraťme ten míč... No, že jsem nejmenoval ty další poslanecké kluby, já jsem bohužel neměl důvod k tomu, abych je jmenoval, protože v celé řadě těch zákonů se snažily ty věci obstruovat. Ten posun v této zemi, to, že se zvedly minimální mzdy a s nimi se zvedaly i průměrné mzdy, to je především díky těmto klubům, které jsem tady vyjmenoval. Pojďme jednat o tom, co řekl poslanec Kováčik, já se za to také stavím.
Děkuji. Nyní paní ministryně Michaela Marksová, připraví se pan poslanec Stanjura, také k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Tato vláda navyšovala neustále. A často tady slýcháme akorát kritiku zprava, že navyšujeme příliš, takže bych docela ráda, aby bylo jasno, co se tedy po nás chce. Podle mého názoru je jednoznačné, že to navyšování je potřeba, a mluvíte tady o tom ostatně všichni. Opravdu tady vláda neřídí úplně všechno.
Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Pokud se dostaneme k bodu, jak teď předvedla paní ministryně, co se vládě povedlo, tak my chceme stejný prostor, abychom mohli říkat, co se vládě nepovedlo. Jmenovat kluby, které se podílely na tom, že se to nepovedlo. Já se ptám - za která? Když říká, že slovo špinavost bylo velmi mírné, aby použil silnější slovo? Nebo za která slova pana poslance Kováčika se stavíte? Protože ta debata o zákoníku práce je zbytečná. Takže to nebyly jenom kluby ČSSD a klub ANO, ale taky klub KDU-ČSL, který často hlasoval například pro zrušení lustrační povinnosti pro členy vlády. Měli jsme slíbenu okamžitou novelu poslaneckým návrhem. Když jsem se tehdy smál svému kolegovi, že to určitě nepodá a případně neprosadí, tak měl jsem pravdu - ani to nepodal! Poděkoval jsem premiérovi, že to schválili.
Tak, děkuji. Mám před sebou omluvu pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka od 19 hodin z pracovních důvodů. Tím bychom přerušili tento bod. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám.
Souhlasím s panem ministrem, že potřebujeme flexibilní pracovní právo, je to důležitá součást naší ekonomiky. Ale nepodsouval bych jim, že ony tady dělají něco přímo. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, já budu celkem krátká, protože mnohé již bylo řečeno. Mnohé věci se posouvají z oblasti benefitů právě tímto zákoníkem práce do zákonem nařízených povinností pro zaměstnavatele. Připojuji se k tomu, co již zaznělo, připojuji se k návrhu na zamítnutí. A samozřejmě souhlasím také s přerušením projednávání tohoto návrhu.
Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Zavadil.
Nikdo nevěděl, o co vlastně přesně jde. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že sice v této chvíli Česká republika odmítá kvóty, ale chtěl bych vědět, co budeme dělat ve chvíli, až se Česká republika dostane skutečně do situace, kdy nás - a já si to nepřeju, ale ta varianta tady je - kdy nás Evropská unie přinutí k tomu, že přijmeme 20, 50 nebo 100 tisíc migrantů z Afriky, bude tady tento zákoník práce a bude tady tato antidiskriminační směrnice. Jak si s tím poradíme? Protože i ti migranti budou mít právo být zaměstnáni!
Prosím, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedající. Bude to rychlejší proces než toto trápení tady, kdy čím novější ministr, tím více protivládně vystupuje.
Ale to znamená v praxi to, že samozřejmě jsou i kritéria jiná. Jestli máte nějaké pracovní místo, na které je potřeba nějakou kvalifikaci, určitý druh vzdělání, případně určitý počet let v praxi, tak to je to první. A teprve potom by se dala uplatnit nějaká kritéria, jestli ten člověk je určité národnosti nebo barvy pleti nebo jestli je to muž nebo žena. Takže opravdu musím říci, že tyto obavy svázané s touto novelou zákoníku práce jsou zcela irelevantní.
Já jsem opravdu muž. Nyní pan předseda Zavadil.
Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. No, tak samozřejmě že i já jsem byl překvapen tím, že ministr koaliční vlády vystoupil, jak vystoupil.
Mně to vadí, když se tam baví, ano.
Ale prosím vás, některé věci ani nemůžete vědět, ani nevíte, a vy se k nim stavíte jako k hotovým věcem. Já začnu tou dohodou. Já jsem účastníkem tripartit od roku 1994, čili skoro od samého počátku. A za celou tu dobu jenom jednou došlo k dohodě. Nikdy nedošlo k žádné dohodě! Žádná dohoda nebyla. Tohle je běžná věc. Jediná dohoda, která byla tady v tomto parlamentu poslaná sem v roce 2007 za vlády Petra Nečase, kdy jsme všichni zúčastnění podepsali písemně, že takto ta norma bude vypadat, a požádali jsme tento parlament, aby na té normě nic neměnil. Tak to byla jediná dohoda za 20 let. Takže neříkejme tady věci o tom, že je nějaká dohoda.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný.
Teď se podívejte, kolik nás je tady na tak důležitou normu. Jaký je to zájem? To je kůň, který projde legislativním procesem. Ale ta situace je tu teď úplně jiná. Ta tu ještě nebyla. Ať ty návrhy byly jakékoli a byly vládní, tak vláda tu stála jako jeden muž. Dámy prominou, je to rčení. Tak nám nepodsouvejte, že je to vládní návrh.
Budu citovat, snad se vejdu do těch dvou minut. Svaz průmyslu a dopravy od samého začátku neviděl důvod pro novelizaci zákoníku práce. Nicméně přistoupil k přípravě a sociálnímu dialogu zodpovědně a nakonec akceptoval kompromisní návrh, který vznikl na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí. Za tento přístup jsme byli některými členy svazu kritizováni. Zástupci odborů však ještě před projednáváním v Poslanecké sněmovně avizovali, že připravovaná novela bude pro ně jen nosičem, prostředkem pro prosazení mnohých dalších změn, které se jim nepodařilo prosadit do kompromisního návrhu. Proto se připojujeme k iniciativě na zamítnutí novely zákoníku práce.
Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická přihláška. A nyní do obecné rozpravy řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová.
Odůvodnění: Jde o zpřehlednění právní úpravy. Ustanovení upravuje vyšší základní sazby minimální mzdy tak, že právní úprava současně obsahuje zmocnění pro vládu, aby uvedenou sazbu minimální mzdy upravila nařízením, a současně tuto základní sazbu výslovně upravuje sama. Takováto duplicita je nepřípustná. Navíc původní konkrétní částky jsou již několik let překonány. Uvedené práce jsou práce konané za stejných podmínek a to také musí být vyjádřeno ve stejném příplatku, nikoli ve vztahu k dosahovanému průměrnému výdělku. Jen takový postup zajistí rovné zacházení a nebude diskriminační. Možnost sjednání odchylné výše a způsobu určení příplatku zůstává nedotčena. Není důvodné, aby odměna za pracovní pohotovost byla odvozována od průměrného výdělku, neboť v něm se odráží množství, kvalita a náročnost vykonávané práce. Jen takové nastavení zajistí rovné zacházení a nebude diskriminační. Možnost sjednání vyšší sazby odměny za pracovní pohotovost tím ale není dotčena. V praxi jsou však již běžné případy, kdy je zaměstnanec s místem trvalého pobytu v jiném státě zaměstnán podle práva České republiky na jejím území a požaduje výplatu mzdy v cizí měně, například při zaměstnávání v příhraničních oblastech. Není důvod, aby nemohlo být takovýmto požadavkům na základě dohody obou smluvních stran vyhověno.
To znamená, ať už jsou ti poskytovatelé kraj, města nebo neziskové organizace, budou se moci obrátit na kraje a požádat o poskytnutí těchto finančních prostředků. Tyto finanční prostředky byly získány úsporami v kapitole státního dluhu, byly získány úsporami v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí a byly také získány v rámci vládní rozpočtové rezervy, čili toto zvýšení platů je pokryto. Napravili jsme tím nesystémový stav, kdy některé mzdové tarify byly pod nejnižší úrovní zaručené mzdy. Nařízení vlády, které jsme přijali, nezvedá platy plošně. Sjednocujeme platové tarify tak, aby dosavadní zaměstnanci z nejhůře ohodnocených skupin dosáhli na odměnu, která odpovídá jejich vzdělání a která také odpovídá náročnosti práce. Díky nařízení, kterým jsme zvýšili platy sociálním pracovníkům, porostou také o více než 9 % platy zaměstnancům v kultuře, technickým pracovníkům ve školství a také některým zaměstnancům ve zdravotnictví nebo technickým a pomocným pracovníkům. Celkem se to schválené nařízení vlády, které bude účinné od 1. července letošního roku, dotkne pozitivně asi 165 tisíc lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru. Jediný, kdo si v těchto letech mírně polepšil na základě rozhodování vlády, byli lékaři. Sjednocením platových tarifů vracíme zpátky předvídatelný a také logický systém. V České republice potřebujeme zásadní růst platů a mezd na všech úrovních. My jsme odsouhlasili, že je pro nás prioritní růst platů a mezd, abychom se co nejvíce přiblížili úrovni platů a mezd v západní Evropě. Stát samozřejmě má nástroje, jak růst mezd a platů může podpořit. Minimální mzdu budeme chtít navýšit i od 1. ledna příštího roku. Druhým nástrojem, kterým stát může zvyšovat úroveň platů a mezd v národním hospodářství, je právě navyšování platů ve veřejném sektoru. My jsme od samého začátku, od samého začátku mandátu této vlády, jednali tak, abychom v rámci možností státního rozpočtu platy ve veřejném sektoru zvyšovali. Vedle toho jsme podle možností přidávali v těch oblastech, kde je potřeba dohánět dlouhodobý deficit a kde nám hrozí nedostatek zaměstnanců v důsledku odlivu našich lidí do zahraničí. Čili třetí silný důvod pro zvýšení platů v sociálních službách je, že chceme vytáhnout úroveň odměňování nahoru, aby se alespoň přibližovala úrovni mezd a platů v západní Evropě. Chceme udržet stát a udržet veřejné služby konkurenceschopné také ve vztahu k tomu, aby naši lidé neodcházeli dělat sociální pracovníky, lékaře či zdravotní sestry do Německa nebo do Rakouska. Vážené poslankyně, vážení poslanci, shrnul jsem hlavní důvody, které z mého pohledu a z pohledu vlády byly zásadní pro rozhodnutí o navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Ještě jednou chci Poslanecké sněmovně poděkovat za její usnesení, kterým tento krok ještě před přijetím příslušného nařízení vlády podpořila. Jsem si jistý, že jsme zasáhli ve prospěch klientů, kteří sociální služby potřebují, a že jsme také přispěli ke spravedlivějším podmínkám odměňování zaměstnanců v České republice. Dovolte mi, abych tedy ještě k tomu rozhodnutí vlády dodal několik detailů. Teď bude velmi důležité, aby i ve státním rozpočtu v roce 2018, ale také ve státních rozpočtech 2019 a 2020 byl zajištěn dostatek finančních prostředků na dotace na sociální služby. S tím navýšením, které přijde letos na platy, se poprvé dostaneme v dotacích na sociální služby přes 10 mld. korun ročně v letošním roce. Z těchto dotací jsou dofinancovávány sociální služby v regionech, to znamená ty sociální služby, které zajišťují kraje, zejména pobytová zařízení, ale také terénní sociální služby, které často zajišťují obce nebo neziskové organizace, ale také církevní organizace. Takže 10 mld. korun letos rozdělíme na poskytování sociálních služeb v regionech.
Končím podrobnou rozpravu. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím tento bod, děkuji. Nyní návrhy na změnu pořadu schváleného programu. Jako první se s přednostním právem přihlásil pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo.
Jako další se přihlásil pan poslanec Karel Fiedler se svým návrhem. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jak kolega Hájek správně tipuje, ano, dluhopisy - ale pozor, změna! Já navrhuji, aby byly zdaněny i pro osoby spřízněné. Nicméně vůle není, pojďme přijmout alespoň tedy částečný, byť nedokonalý návrh, který víceméně řeší to, co zůstává jako díra v zákoně. Jestliže, jak jsem viděl, poslanecké kluby, i ty, které vyvolaly vládní krizi, nebo takovou tu pochybnou vládní krizi, poslanecký klub ČSSD vždy říkal, že toto byl jeden z důvodů a vždycky hlasoval proti, tak já budu dnes velmi zvědavý, jak bude hlasovat poslanecký klub ANO o návrhu svého pana předsedy, poslance Andreje Babiše, který nám tady mockrát říkal, jak je pro vybírání daní, jak bude potírat obcházení výběru daní. Navrhuji, abychom se tímto bodem zabývali dnes jako prvním bodem po třetích čteních, to je první alternativa. A druhá alternativa, abychom se jím zabývali dnes jako bodem po všech již zařazených čteních, a v případě, že projde návrh pana předsedy klubu Faltýnka, tak i po tom bodu, který navrhoval pan předseda Faltýnek.
A druhá je po pevně zařazených bodech, po návrhu pana předsedy Faltýnka. Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL. Ruší svoji přihlášku, dobře. V tom případě pan poslanec Leo Luzar.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vím, že je naplánováno a byla dohoda politických stran na nějakém programu na tento týden. Ten termín čtvrtek 11 hodin samozřejmě je termínem, který by byl v určitém slova smyslu nabouráním této dohody. Pevně ale věřím, že panu premiérovi jde o to, aby vláda splnila přání Sněmovny a předložil tento materiál. Proto mu chci dát ještě jednu šanci, aby tento materiál předložil. A to bych byl velice nerad, protože se neustále jedná o tisíce pracujících, kteří jsou závislí na tomto podniku.
Kdo je proti?
Překvapivě i v České republice, jak už jsem řekl, jsou tedy zaměstnanci, kteří, byť dočasně, pracují na ropných plošinách, například při zavádění softwaru pro klienta, ale i při jiných případech, a tato úprava se jich tedy může bezprostředně dotýkat. Umožnění výjimek z obecné úpravy pro tyto zaměstnance by pomohlo jak zaměstnavatelům, tak zásadně i zaměstnancům samotným. Došlo by ke zkrácení pobytu v někdy velmi nehostinných podmínkách, byla by kratší pracovní cesta, a tedy i kratší odloučení od rodiny a podobně.
Takže faktická poznámka paní kolegyně Černochové.
Vzhledem k těm prázdným lavicím za mnou, přede mnou, vedle mě vlevo, vedle mě vpravo, tak myslím, že stejně jako vy ostatní cítím, že tato norma dneska nemá šanci na to, aby se doprojednala. Myslím si, že bychom měli požádat, a už tady něco podobného říkali někteří mí předřečníci, požádat členy vládní koalice, aby buďto tento návrh stáhli, dohodli se v rámci vládní koalice. Myslím si, že těch norem, které ještě máme před sebou a které stojí za to, a je na nich shoda projednat do konce volebního období, máme dost. A všichni to tak cítíme. Skutečně chceme tady mrhat časem, energií, finančními prostředky?
Já samozřejmě o tomto procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Já samozřejmě musím posečkat, až bude potřebné kvorum pro procedurální hlasování.
Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Fiedlera. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 250, přihlášeno 148, pro 133, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Luzara, který navrhuje zařazení nového bodu o OKD zítra v 11 hodin. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Otevírám bod číslo 258, kterým je Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé poslankyně, poslanci, občané sledující náš přenos na Malostranském náměstí. Nechci být dlouhý, příliš jsme si tu zvykli debatovat i ve třetích čteních, ale na úvod bych chtěl poděkovat oběma výborům, které se zabývaly tímto tiskem, ať to byl výbor pro životní prostředí, nebo garanční výbor zemědělský. Musím ocenit vysokou úroveň celé debaty i mimořádnou racionalitu, se kterou zástupci obou výborů k projednávání této materie přistoupili. Jak víte, uskutečnily se k této věci kulaté stoly a semináře jak péčí výboru pro životní prostředí, tak výboru zemědělského a projednána byla celá řada otázek, které byly vznášeny v souvislosti s naším návrhem na zákaz kožešinových farem. Pan předseda zemědělského výboru, pan kolega Jaroslav Faltýnek, na jednom z kulatých stolů velmi správně poznamenal, že navzdory těmto našim schůzkám ve finále ve třetím čtení, které dnes nastalo, rozhodneme především podle svého osobního nastavení, podle etiky a na základě emoce. Já bych, dámy a pánové, rád připomenul jednu zajímavou dámu, která navštívila Českou republiku před několika měsíci. Díky laskavé péči pana ředitele pražské zoologické zahrady jsem měl tu příležitost se s ní setkat a vyslechnout si její přednášku. Tahle dáma, i když se to nesluší říct, v zásadě v požehnaném věku je stále nesmírně vitální a její vystoupení mají velikou hodnotu a velký smysl. Nikdo tady v sále pravděpodobně není vegetarián, nebo dokonce vegan. Ale ta myšlenka byla zajímavá a já si uvědomil, že my si umíme, nebo spíš chceme odůvodnit tento sled, tedy strach, bolest a smrt v případě lidské potřeby a lidské spotřeby, a já jsem ochoten takovou věc stále omlouvat. Co ale neumím omluvit a odůvodnit, je sled strach, bolest a smrt jen kvůli bambuli na čepici. Děkuji, dámy a pánové, za pozornost a prosím vás o podporu mých pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak zkusil si někdo z vás, dámy a pánové, na chvíli vlézt do klece, která je teď na Malostranském náměstí? Já ne, protože nejsem masochista a dovedu si živě představit, co zvířata v takové kleci celý život prožívají. Ale mohli bychom to zkusit.
Ještě jednou vás prosím, vůbec se to neztišilo.